Já prosím o klid v jednacím sále, protože v závěru už jsem paní poslankyni téměř neslyšel, co vlastně říkala. Já vás poprosím o klid v jednacím sále a požádám o vystoupení dvě minuty pana poslance Vlastimila Válka. Prosím, máte slovo.
Stává se to hodně emotivní, a možná zbytečně. Já chápu, že můžeme mít rozdílné názory, ale velmi bych se ohrazoval, aby mě kdokoliv osočoval z toho, že něco nemám nastudované. Pokud něco dělám naprosto pečlivě, tak se pečlivě připravuji na jakékoliv vystoupení, které tady mám. Mohu vám to říct o kterémkoli z těchto radiologů, protože jsem se opravdu tomu několik týdnů věnoval. Takhle bych chtěl přehled o všech lékařích. Jak je možné, že nevíme, jací cizinci bez aprobační zkoušky v České republice pracují, na kterých pracovištích a co tam dělají? To přece není možné, aby to bylo myšleno vážně! A aprobační zkouška se zkoušela loni na podzim, letos na podzim, zkouší se v termínech na jaře, na podzim, zkouší se pořád.
Já bych jenom rád upozornil, že byla gentlemanská dohoda, že nebudou faktické poznámky. Nepřejete. Prosím.
Já mám pocit, že celá ta debata je vcelku zbytečná. Ten zákon skutečně není o řešení aprobační zkoušky v České republice. Ten zákon řeší aktuální situaci, která vznikla v souvislosti se současnou krizí. To je celá věc, proto taky pan ministr a Ministerstvo zdravotnictví ten zákon dali ve stavu legislativní nouze. To je celé.
Pane poslanče, máte pět minut na vystoupení.
Tomu bych rozuměl a se zaťatými zuby bych pro to hlasoval. Ale protože vím, že o to vůbec nejde, jde o to napřijímat nějaké další lidi, aby se vykryla místa, ale neodborně aby se vykryla, tak je to prostě celé jinak. Já jsem od té doby, co toto je vyhlášeno, už na svoji kliniku dostal tři žádosti absolventů ze země mimo Evropské unie, že žádají o přijetí, a stejnou informaci mám od celé řady svých kolegů, kteří vedou jiná pracoviště.
Jen takovou velmi krátkou připomínku časového úseku, který není delší než rok. Je tomu právě rok - byl to březen 2019 - kdy jsem v televizní diskuzi oponoval paní ministryni Schillerové s jejím šíleným nápadem zrušit platby za státní pojištěnce. Jsou tomu čtyři týdny, konkrétně tedy 24. března, kdy jsme navrhovali zvýšit platby za státní pojištěnce a vláda to zamítla. Dnes vláda zvyšuje platby za státní pojištěnce. To vše během jednoho jediného roku.
Takže pokud se nikdo další nehlásí, tak obecnou rozpravu končím. Pan ministr má zájem. Prosím.
Protože právě probíhá v této chvíli do června dohadovací řízení o úhradách pro příští rok, které musí být tedy dokončeno do června, tak aby na základě toho mohla být vytvořena úhradová vyhláška. Zdravotní pojišťovny v takovém případě by musely všem poskytovatelům nabídnout v zásadě nulový nárůst úhrad. Pravděpodobně by možná došlo i ke snížení a to jsme nechtěli dovolit. Ona i takto to nebude nějaká obrovská party. Ale je to nějaký nárůst do budoucna, který nám zkrátka dává teď možnost toto rozhodnout, a dává tedy možnost se dohodnout mezi jednotlivými segmenty zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami v právě probíhajícím dohadovacím řízení. A samozřejmě nevíme úplně přesně, jaké ty parametry budou, jaká bude nezaměstnanost, jaký bude počet státních pojištěnců. Pokud jde o OBZP, já s tím návrhem nemohu souhlasit. Vůbec nevím, co to má úplně společného s krizí. Jsou to lidé, kteří většinou jsou doma, a skutečně se to nedá srovnávat s OSVČ, s lidmi, kteří byli skutečně postiženi krizí, tím, že museli zavřít svoji živnost, byli omezeni v rámci svého podnikání. Jsou to často skutečně třeba i pronajímatelé, rentiéři, kteří se takto živí.
To není miliarda anebo víc. To za prvé. Tady byly konkrétní případy, které uváděla paní poslankyně Richterová.
Děkuji. Pan ministr chce vystoupit s odpovědí? Je to samozřejmě možné, tím otevřeme rozpravu.
Uznávám, že tam mohou být někteří jedinci, kteří jsou nějakým způsobem postiženi.
Děkuji. Samozřejmě pět minut.
Vždyť to je celé úplně na hlavu. Mně to skutečně přijde na hlavu postavené.
Pokud se... paní poslankyně Richterová ještě.
Hlasování pořadové číslo 69, přihlášeno 75 poslankyň a poslanců, pro 74, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Považuji proto za nutné vytvořit rychlé a efektivní nástroje k podpoře podnikatelských subjektů. Státní záruka se poskytne v rozsahu nejvýše 150 miliard korun. Podmínkou záruky je skutečnost, že úvěr byl poskytnut podnikateli, který má nejvýše 500 zaměstnanců a jedná se o úvěr určený na provozní financování. V případě podnikatelů, kteří zaměstnávají mezi 250 až 500 zaměstnanci, bude ručení poskytováno nejvýše v rozsahu 80 % dluhu z jednotlivého poskytnutého úvěru. Distribuce ručení tak nebude ovlivněna kapacitou ČMRZB a zaručené úvěry se ke klientům dostanou velmi rychle. Takto strukturovaný model ručení je běžně využíván ze strany EIF nebo EIB a banky s ním umějí pracovat. Navržený objem státní záruky 150 miliard korun umožní tak obsloužit až 600 miliard korun prostředků potřebných pro důležité segmenty naší ekonomiky. To znamená, zmenší se objem vládou podpořeného financování pro podniky. To znamená, čím vyšší zastropování, tím je objem vládní pomoci pro firmy nižší. Jinými slovy, bude obslouženo méně klientů. Vůbec netuším, odkud se berou tvrzení, která čtu v pozměňovacích návrzích a v jejich zdůvodněních, že za nastavených parametrů bude obslouženo jen 50 % klientů. Zdůrazňuji, že mnou navržené parametry, nebo respektive Ministerstvem financí navržené parametry, které jednomyslně schválila vláda, byly konzultovány i s Českou národní bankou jako s orgánem dozoru a dohledu, která je ve vztahu ke zdraví našich bank označila za naprosto dostačující. Zvýšení stropu portfoliové záruky povede k nedůvodnému obílování portfolia našich bank. To ovšem cílem mnou předkládaného návrhu jako ministryně financí nebylo.
Pak je přihlášen pan ministr Havlíček.
Máme před sebou ještě spoustu práce, byť si myslím, nebo doufám si tvrdit, že snad tady nebudeme jako minule do půl čtvrté.
Jsem navíc přesvědčený, že celá veřejnost vnímá nouzový stav - a my tím spíš - jako něco opravdu mimořádného, jako nástroj, který využívá stát a státní moc k omezení některých svobod lidí, aby dokázala řešit kritický stav. Chtěl bych jasně povědět, že naše snaha zkracovat tu dobu rozhodování a zkracovat to prodloužení nouzového stavu není v žádném případě překážkou, kterou bychom chtěli klást vládě do cesty v řešení krizové situace. Naopak je to přece snaha uvolnit vládě ruce v tom, aby dokázala přesně formulovat a připravovat opatření šitá na míru aktuálnímu vývoji situace. Stejně tak platí, že snad všichni bez výjimky máme zájem na tom vrátit se k normálnímu životu, jakmile to jen podmínky umožní.
Děkuji. Prosím máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, je to dneska velká zkouška pro občany, pro státní orgány, veřejnou správu, ale také pro náš právní řád. Jsou to konkrétně údaje od mobilních operátorů, případně od bankovního sektoru.
Dále v rozpravě vystoupí pan poslanec Jan Skopeček, připraví se pan poslanec Klaus. Já se omlouvám, to je přehlédnutí, protože se přihlásila s přednostním právem paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Dokonce jsem ji zapsal, takže jí dávám teď slovo.
Děkuji za slovo. Já se dívám tady do této prázdné lavice a nestačím se divit. Takže já bych chtěla navrhnout, abychom přerušili schůzi do přítomnosti alespoň těch dotčených ministrů a premiéra, totiž které jsem vyjmenovala. Tady řešíme pandemii, řešíme tady zdravotní situaci, ale ministr zdravotnictví tady není. Dokud tady nebudou, tak nemusíme pokračovat.
Ale v praxi se to bude měnit velmi pomalu.
Ta instrukce je velmi jasná, velmi technická a nelze říkat, že v praxi to nebude fungovat. Ta instrukce jasně mluví o tom, že úřady práce budou pro lidi v nouzi v mimořádném stavu zajišťovat to, aby nebyli bez potravin, bez léků nebo bez financí na udržení bydlení.
Já vám děkuji. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Nikoho nevidím. Prosím, pane předsedo.
Děkuji za slovo. Já mám několik návrhů a věřím, že to většina Sněmovny podpoří. Já jsem to komunikoval s panem předsedou Senátu. Pokud takhle rozhodneme, tak navrhuji, abychom změnili pevný pořad našich bodů. poté bod 6, sněmovní tisk 798, o úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory; Děkuji za podporu těchto návrhů.
Já už jsem přivolal kolegy z předsálí. Čeká nás několik hlasování. Návrh byl přijat. Tento návrh byl také přijat. Tento návrh byl přijat.
Jako obvykle navrhuji omezení limitu pro vystoupení jednotlivých poslanců na pět minut, a to jak v obecné, tak v podrobné rozpravě. Děkuji.
Jenom vás poprosím, abyste ten návrh opakoval, až otevřeme bod a navrhovatel uvede bod, tak bychom o něm potom hlasovali. Vteřinku. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě ke zkrácenému projednání. Nikoho nevidím. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Je možné vystoupení více poslanců různých klubů.
Dále jsme se snažili, aby podmínky byly nastaveny tak, aby na ně dosáhl co největší počet těch, jejichž činnost byla aktuálními událostmi zasažena, a současně aby toto opatření se nestalo cílem zneužití a spekulací ze strany těch, kteří dnešními událostmi postiženi nebyli, tedy aby bylo maximálně spravedlivé. Necílíme však pouze na osoby, kterým byla ze strany vlády přímo omezena jejich činnost, tak jak jsem řekla, ale nepřímo, tedy poklesem zájmu o své služby či výpadky u dodavatelů přišly o významný zdroj příjmů. A pamatujeme i na ty, kteří podlehli panice a přerušili po vyhlášení nouzového stavu svoji živnost, přihlásili se na úřady práce, protože vím z korespondence, kterou mám, že masivně opět obnovují své živnosti, a za tu dobu, co nepobírali podporu aktivně, tak budou moci si nárokovat těch 500 korun denně. Ještě bych chtěla říct, že tato dávka bude započitatelná na dávky státní hmotné nouze a státní sociální podpory. V daný okamžik nic Finanční správa prověřovat nebude, vyplní se čestné prohlášení, podpis, číslo účtu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila s návrhem usnesení, tak jak toto usnesení bylo schváleno na jednání rozpočtového výboru. Pak následuje celý text komplexního pozměňovacího návrhu. V případě, že byste měl někdo zájem, tak ho samozřejmě odrecituji tak, jak ho máme v návrhu usnesení. Toto je usnesení, které bylo schváleno rozpočtovým výborem.
Děkuji. Já jsem ten návrh zaznamenal. Svolal jsem kolegy do sálu v tuto chvíli, protože věřím, že nás tady není ani dostatečný počet, abychom mohli hlasovat. Tak v tom případě vás poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl tedy schválen. A nyní budeme hlasovat o tom, že souhlasíme, aby se vedla obecná rozprava. Kdo je proti?
Tak kdyby k tomu mohla zaznít nějaká jasná informace, třeba i jak ve světle upraveného státního rozpočtu se počítá s dofinancováním sociálních služeb.
To byla všechna přednostní práva, která jsem zaznamenal. Takže pokud nejsou další přednostní práva, tak zde mám písemné přihlášky v pořadí - jako první se přihlásil pan poslanec Václav Klaus.
Dobrý den, dámy a pánové. Je to podle mě ta nejdůležitější věc, hrozba toho ekonomického koronaviru a umírání českých firem a živnostníků, je to priorita číslo jedna. Kdybych měl tu moc, tak vyřadím všechny ostatní body, které se netýkají ekonomiky, z tohoto jednání. Co se týče zdravotních věcí, to jsme se věnovali tomu před chvílí. Prodloužili jsme nouzový stav o tři týdny a něco. Vycházím přitom z našeho dlouhodobého programu. Když se díváte na tuto situaci, která je, tak jedna věc bije do očí, a to je, že globalisté a globální orgány nefungují. Slyšeli jste něco o OSN v poslední době? Sledujete světovou zdravotnickou organizaci WHO, která dva měsíce nedělala nic, pak vydala jedno zmatené prohlášení, pak vydala prohlášení, že se nemají nosit roušky, a teď tedy že se nosit mají? Já myslím, že přišel čas zbavit evropské byrokraty vlády nad touto zemí. Jistě jste zaznamenali neuvěřitelně drzé rozhodnutí Evropského soudu v otázce kvót. Přijímáme v Parlamentu za normální situace nadpoloviční většinu evropských směrnic tu o zbraních, tu o GDPR, tu o dalších nesmyslech. Já bych si dovolil požádat o zařazení bodu, který se jmenuje "Jednostranné vypovězení Lisabonské smlouvy Českou republikou". Když můj návrh neschválíte, budu ho předkládat na každé schůzi, která bude následovat. Děkuji vám.
Děkuji. Dovolím si podotknout, že sice nemáte moc vyřadit všechny ekonomické body, ale máte moc to navrhnout.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A v případě, že tento návrh nebude přijat, navrhuji zařadit ho úplně jako poslední bod této schůze. Ten bod absolutně není potřeba projednat ve vztahu k akutním problémům této ekonomické krize.
To je tedy tento návrh. A pokud se již nikdo další k pořadu nehlásí, tak svolám kolegy do sálu a budeme o jednotlivých návrzích hlasovat, a to postupně v tom pořadí, jak byly načteny. Jako první to bude návrh z grémia, který jsem přečetl. Nechal bych to jedním hlasováním. Nevypadá to, že by proti tomu byl protest. Kdo je proti? Děkuji. V hlasování číslo 3 je přihlášeno právě 100 poslanců a poslankyň, pro 96, proti nikdo. Konstatuji tedy, že tyto návrhy jsme schválili. Jako další byl přednesen návrh zařadit nový bod, to znamená projednání sněmovního dokumentu 4723, což je zřízení nové dočasné komise pro dohled nad využíváním dat v souvislosti se zavedením chytré karantény. Doufám, že jsem to přečetl dostatečně přesně.
Pokud ne, museli bychom zasednout k jednacímu stolu a zase bychom třeba už řešili podporu pro nějakou konkrétní skupinu, protože třeba část už bude ty provozy mít otevřené. To že ji nemá Finanční správa, to je jasné, Finanční správa má evidenci o registrovaných poplatnících, o registrovaných daňových subjektech, proto je úplně vyloučeno, aby to mohla spravovat Finanční správa, ale nemá to ani Česká správa sociálního zabezpečení. A já říkám, nezapomínejme pořád, že my jsme chtěli pomoci v první řadě těm nejpotřebnějším a začali jsme skutečně daňové věci, liberační balíček atd. Teď jsme rychle chtěli pomoct OSVČ co nejšířeji, protože to je také zranitelná skupina. Bavily jsme se o tom i s paní ministryní, v podstatě jsme se na tom shodly. A je otázka - my jsme si řekli dneska, že se o tom budeme bavit. Pokud má sedm zaměstnanců, dosáhne na Antivirus. Má zavřeno, lidé jsou doma, on vyplácí mzdu, tak dosáhne na Antivirus. Dosáhne, protože jsou doma, je zavřená provozovna, vím, o čem jsme na vládě jednali. Teď to říkám trošku, jak to přináší život. Pokud jsou zaměstnanci, mají zavřenou provozovnu, je to Antivirus. Vyplácí mzdu a my kompenzujeme podle těch typů. Ale budeme se o tom bavit.
Děkuji. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě, musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásili poslanci v pořadí - první paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se pan poslanec Roman Onderka.
Děkuji. A s přednostním právem se nyní přihlásil pan předseda Sněmovny Radek Vondráček, po něm vystoupí pan poslanec Feri, tak jak jsem ho už ohlásil. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já pouze procesní návrh, o kterém není třeba hlasovat.
Děkuji, pane předsedo.
Děkuji za slovo. Paní ministryně, buďte slušná, řekněte to. Pojďte to říct. Rád bych se zeptal pana ministra, jak je možné, že opatření Ministerstva zahraničí jsou vydávána do konce nouzového stavu, když ještě není nic schváleno, proč to není k nějakému datu, proč to zkrátka není dané o týden, o 14 dní. Děkuji za odpověď.
Nyní s přednostními právy, ale současně přihlášení do rozpravy, pan předseda Bartoš, po něm pan předseda Kalousek. Tak pan předseda Kalousek má přednost. Tak nakonec to bude tak, jak jsem vás vyzval původně.
Já bych chtěl jenom připomenout, já jsem avizoval ještě před zahájením tohoto bodu, že budu načítat usnesení. Tady zaznělo, že plán má virus, nebo co jsem slyšel. Každopádně ty jednotlivé termíny kromě jakýchsi nástinů křivky a její zploštění, které zde popisoval pan ministr Hamáček, nezazněly. Já bych proto tady načetl usnesení.